Já jsem využil toho, že písemný pozměňovací návrh, který jsem předložil, má podrobné odůvodnění, a nevystoupil jsem v obecné rozpravě. Vyšlo najevo, že v rámci novelizace dochází k určitým terminologickým posunům a nesrovnalostem. Tímto bych se k němu rád přihlásil.
Já vám také děkuji.
Že se ruší obsolentní norma, je jasné, nemůže mít tedy zrušení takového zákona žádný dopad na státní rozpočet ani na veřejné rozpočty. Naopak případné zapojení našich podniků do výroby komponentů pro jakoukoliv elektrárnu v zahraničí nám umožňuje zvýšit zaměstnanost, a mít tedy i vyšší ekonomický výkon. Při diskusi v prvním čtení padla řada otázek, na které odpověděli jak zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, tak Ministerstva zahraničí při jednání na výboru. Na výboru byla přítomna i předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost, která odpověděla na otázky poslanců na výboru a návrh zákona nijak nezpochybnila, naopak ho přivítala.
Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Antonín Seďa, aby nás informoval o jednání ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.
Za třetí výbor pro obranu ukládá předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tolik ke zpravodajské zprávě.
Děkuji vám.
Pan poslanec Pilný.
Budu velmi stručný. Tady byl dokonce předložen návrh na zkrácení lhůty - a co s tím vládním návrhem? Ten byl stornován?
Já jsem nic nenamítal proti tomu, aby byl projednán vládní návrh zákona. Tento návrh tady leží skutečně od roku 2014, tedy dva roky a čtvrt. Vládní návrh změnil stanovisko vlády letos na jaře. Pan ministr Mládek to potvrdil a zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu na výboru pro obranu to potvrdil také.
Návrh, který je teď prezentován, je z období, kdy ještě nebyla uzavřena dohoda mezinárodního ukončení embarga proti Íránu, zatímco vládní návrh už vychází z ukončení toho embarga a z jeho monitorování. Možná by pan ministr životního prostředí k tomu mohl říct pár slov, ale nenutím ho.
Závěrečná slova? Budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dní. Končím projednávání tohoto bodu. Budeme pokračovat bodem číslo Tento tisk jsme projednávali 1. června a projednávání tohoto bodu jsme přerušili. A zpravodajem garančního výboru je pan poslanec Chvojka. Zeptám si, zda si v této fázi přeje vystoupit pan navrhovatel. Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Registr obyvatel, registr například řidičů, vozidel a v neposlední řadě registru smluv. Jedná se často o nástroje informační společnosti, které nám mají usnadnit život.
Tento návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které zde padly. Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat a pořad schůze byl schválen. Prosím předsedu komise, aby tento návrh uvedl.
Děkuji za slovo. Jen připomenu, že komise byla zřízena na konci června, až v červenci byl teprve zvolen její předseda, to znamená, že komise mohla začít pracovat. Museli jsme si nechat doručit spoustu písemností, které přicházely v určitém čase a nedaly se ještě vyhodnotit. Práce probíhá velmi dělně. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Návrh usnesení jste všichni slyšeli. Kdo je proti?
Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní přinášející další nástroj v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní.
Bohužel, paní ministryně, opravdu jste nezklamala. Protože jestli mluvíte o počtu dětí, tak v této rodině je jedno dítě. Ty první děti, které vzali po své zesnulé sestře, jsou dospělé děti, které už mají vlastní rodiny a žijí mimo. Ano. My bojujeme proti přechodné pěstounské péči, kdy dítě jde na jeden rok, a pokud si vytvoří nějakou sociální vazbu, tak ho zase vrátíte zpátky do děcáku. A Karlovarský kraj dává inzerci a má tam stovky dětí, které chce svěřit do pěstounské péče. Vy prostě s těmi dětmi jenom šmelíte!
Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy.
My jsme nikdy neřekly, že jsme proti pěstounské péči. A musím tady také říci, že je pravda, že vždy by se měl (?) být dítě a dítě si vybírat pěstoun. Bohužel v rámci celé České republiky se k tomu opravdu přistupuje ne stejně a ne vždycky takhle korektně. Bohužel také musím říci, že i některé OSPODy, ať už krajské, nebo na těch nižších úrovních, nefungují tak, jak by měly, i když za některými já si stojím. A někdy opravdu přesahují i své pravomoce a myslím si, že by měly pokročit i v tom, jak rozhodují a jak přistupují v rámci nejlepšího zájmu dítěte.
Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Ano, jak jsem avizoval, nemohu souhlasit s odpovědí, která na konkrétní otázku odpovídá, jaké je znění zákona. Místo toho, abyste dostatečně chránili rodiče, chraňte děti.
Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že je nepřítomen a už máme usneseno v této věci, projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky, takže zůstává přerušeno, protože pan ministr Jurečka je omluven na celý den. A zůstává přerušena, protože pan předseda vlády ... Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení této interpelace do přítomnosti předsedy vlády? Kdo je proti? Tato interpelace je tedy přerušena. Já si jenom zkontroluji omluvy na dnešní jednací den...
A já k tomu dodávám toto: přímá odpovědnost, politika vůči občanovi odlišuje demokracii od diktatury nebo třeba od stranické oligarchie, která panuje v České republice. Odpovězte mi proto na rovinu a bez vytáček. Vy sám osobně jste pro to, aby byli politici na všech úrovních odvolatelní?
Vážený pane premiére, při 49. schůzi jsem se vás v rámci interpelací ptal na postoj české vlády k rozhodnutí Velké Británie o vystoupení z Evropské unie. Byl jsem rád za vaši odpověď, že si je česká vláda vědoma důležitosti vzájemné spolupráce mezi Velkou Británií a dalšími evropskými zeměmi. V mezidobí od mé poslední interpelace však bylo možné zaznamenat hlasy některých evropských politiků volajících po setrvání Skotska, které se v referendu vyslovilo proti brexitu. Domnívám se ovšem, že jakákoliv případná snaha o zachování skotského členství v Evropské unii by se fakticky rovnala snaze o roztříštění Velké Británie a znamenala by zcela nepřípustné vměšování se do vnitřních britských záležitostí. Děkuji za pozornost.
Norská ministryně již loni v zimě veřejně uznala, že norský systém péče o děti má závažné nedostatky a přislíbila nechat zpětně přezkoumat vybraný vzorek případů, kdy v Norsku došlo k odebrání dětí. Je to minimum, které jste mohl a stále můžete učinit. Pan předsedo vlády, obrátíte se na norskou ministryni s žádostí o administrativní hloubkový přezkum postupu Barnevernu v případě sourozenců Michalákových? V čem je problém, čeho se bojíte? Oznámil je norské vládě.
A nyní tedy s poslední interpelací na předsedu vlády vystoupí pan poslanec Okamura. Prosím.
Prosím vás o otevřenou a jednoznačnou odpověď: Jste vy a česká vláda pro podporu nároku Kurdů na autonomii, a to v Turecku, Sýrii a Iráku? Nebo alespoň v jedné z těchto zemí? Byla by česká vláda ochotna setkat se se zástupci kurdské vlády v syrské Rodžavě?
Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře Chovanče, armáda má v následujících letech v plánu nabírat tisíce lidí do profesionálního sboru i aktivní zálohy. A lidé chybí i u městských policií, hasičského sboru, ve vězeňské službě. Dle odhadu je nutné na jednoho přijatého policistu či vojáka oslovit celkem 16 zájemců. K tomu je nutné ještě připočítat další složky vojenské i civilní, které oslovují podobný segment pracovního trhu. Chci se vás tedy proto zeptat, jakými kroky chcete zlepšit a zefektivnit nábor nových policistů, jak probíhá deklarovaná rekrutační činnost do služeb Policie České republiky. A chce policie nabídnout jako přidanou hodnotu, která bude určující pro vstup nových lidí do jejich řad, něco nového, něco, co nikdo nenabízí? Nebyl by on řešením? Ano, děkuji. Víte, tady nastává problém, že si vlastně - odpusťte mi to slovo - jednotlivé útvary vykrádají lidi. A to si myslím, že je špatně, že ten pyramidový systém by měl být nastavený jinak.
Nyní paní poslankyně Golasowská a připraví se paní poslankyně Chalánková.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Můžeme interpelaci, kterou jsem vám dával v březnu tohoto roku probrat. Interpelace, kterou jsem paní ministryni dával, vyšla až poté, kdy jsme spolu několik měsíců jednali ohledně konkrétního případu pěstounské péče, kdy mně paní ministryně několikrát přislíbila, že věc bude řešit. Určitě víte, že se pěstounskou péčí zde zabýváme a je řada kolegyň i pár kolegů, kteří toto téma bedlivě sledují, a těch případů je několik.
Nyní požádám paní poslankyni Kovářovou a připraví se paní poslankyně Havlová.
Vážený pane ministře, jedním z témat krajských voleb, a to nejen ve Středočeském kraji, byla výstavba obchvatu měst, která se bohužel dlouhodobě nedaří. Se starostou Dolních Břežan Věslavem Michalikem jsme se shodli, že pokrok bude jen obtížně realizovatelný beze změny fungování Státního fondu dopravní infrastruktury. Konkrétně jde například o to, že Státní fond dopravní infrastruktury by měl podporovat výkup pozemků pro výstavbu obchvatů na silnicích II. třídy. Jaký je váš názor na tuto změnu? Jste ochoten ji podpořit? Je realizovatelná? Pokud ne, co jí brání?
Děkuji a požádám pana ministra Ťoka o odpověď.
Tyto finanční prostředky jsou poskytovány vždy se souhlasem vlády. Jedná se o strategické stavby s celorepublikovým významem. Minulé vedení Asociace krajů říkalo, že by chtěli pravidelný příspěvek z tohoto fondu a že přijdou s nějakým koncepčním řešením.
Znamená to tedy, že Ministerstvo dopravy nemá zájem jednat s obcemi a městy a organizacemi, které je zastupují, o tomto tématu? Děkuji za odpověď.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, jenom jedno zamyšlení. Víte, problém těch obchvatů měst je samozřejmě velký. On je i na jedničkách, je i na dvojkách. Pak se to v jednom okamžiku přehodilo a všechna města říkají: My chceme obchvat. Jsem si vědom jediné schůzky, kterou jsem takto zrušil kvůli pracovním důvodům. Ale to byla schůzka, kterou se mnou chtěl pan europoslanec, a vůbec se neměla týkat obchvatů.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, dostala se ke mně taková zpráva, a proto bych na vás měla tento dotaz: Jak je možné, že společnost, která zajišťuje veřejnou službu, což meziměstská doprava je, může vlastnit firma s tzv. anonymními akciemi, když od roku 2014 je zákonem toto zakázáno? Navíc to není jediný problém, který je spojen s touto společností. A také dostala 98 mil. z regionálního dotačního programu. Zajímalo by mě, jestli tato společnost dostává dále dotace, a všechna tato zjištění jsou velmi znepokojivá vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou službu. Čekám na vaši odpověď.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
Vychází na víc - neberu ani snad Slovensko, ale snad dokonce i Rakousko. No a prostě z toho vznikl relativně výnosný byznys. Tak byla dohodnuta tato kompromisní varianta, že policie to rozšíří o jednu oblast nebo kraj a armáda o kraj druhý, s tím, že byly vybrány tak, aby se minimalizovaly nějaké problémy. Poté by se, čili po těch čtyřech letech, by se armáda vrátila zpátky do toho svého, v uvozovkách, kraje, kde působí doposud, tak aby v rámci svých schopností neztratila právě tuto schopnost, o jejíž užitečnosti určitě není sporu.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji. Já bych doporučila panu ministrovi, aby požádal své kolegy z Ministerstva obrany, aby mu vyjeli monitoring jeho slov. Skutečně řekl, že se bude létat z jižních Čech z Plané. Přesto si dovolujeme takový luxus, že se ještě rozšiřují úkoly o provozování civilní záchranky. Mně to smysl nedává. Chtěla bych vědět, jak bude tato služba naplněna personálem, k jakým dojde omezením, a hlavně by mě zajímalo, zda máte někde spočítáno, že vámi zvolené řešení je pro stát výhodnější.
Děkuji, pane předsedající. Jinak co se týče kapacity, tak to jsme schopni pokrýt, nemáme s tím žádný problém.
Děkuji za tuto informaci. Pan poslanec Vladimír Koníček ve své 24. interpelaci bude interpelovat nepřítomného ministra financí Andreje Babiše ve věci nevyužitých licencí.
Vážený pane ministře, při jednání kontrolního výboru dne 3. září 2015 jste poslance kontrolního výboru ubezpečoval, že situaci s nevyužitými licencemi SAP na Ministerstvu financí řešíte a podáte trestní oznámení. Když jsem po vás dne 22. června 2016 žádal informaci o stavu podaného trestního oznámení, s lehkostí sobě vlastní jste mi oznámil, že žádné trestní oznámení nebylo podáno. Celková částka zaplacená za nevyužité licence výrazně překročila 300 mil. korun.
Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci registru přestupků. Domníval jsem se totiž asi mylně, že právě v problematickém ústeckém regionu by mohl registr částečně řešit problémy řetězení stejných přestupků. Nejsou to ani tři týdny, a už se na tento registr valí velký počet stížností. Úředníci musí stále zasílat urgence a výzvy k zaplacení a města to stojí čas a peníze. Tudíž, pane ministře, prosím, zvažte, má takový zákon smysl, a pokud má, ptejte se na těch radnicích, kde se s tím lidé setkávají v opravdové praxi.
Děkuji, pane poslanče.
Řešení, které jsem zde navrhovalo s kolegou Davidem Kasalem, spočívalo v navázání této povinnosti na preventivní prohlídky dětí. Slíbil jste zde na tomto místě, že by to bylo možné vyřešit do tří měsíců. Komise dostala k řešení i další témata. Tím nejdůležitějším je dle mého názoru zřízení fondu na odškodnění následků povinného očkování. I zde existoval příslib, že legislativní řešení bude rychlé. Pokud je mi známo, do této doby k žádnému viditelnému pokroku v řešení sporných otázek kolem očkování nedošlo. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní požádám pana poslance Kostřicu a připraví se pan poslanec Okleštěk.
Děkuji za slovo.
Poprosím pana ministra o odpověď.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
Jedním z těchto vnějších vlivů je zvěř, především ta migrující. V současné době je většina tzv. pachových ohradníků plně biologicky odbouratelná. Současně se na silnicích nižších tříd testovaly elektronické odpuzovače. Tyto elektronické odpuzovače jsou účinné stejně jako pachové ohradníky, avšak vykazují značně vysokou pořizovací cenu s nutnou následnou likvidací. Cílem Ředitelství silnic a dálnic České republiky je realizace stoprocentního oplocení dálnic a vybraných úseků silnic první třídy, které protínají migrační koridory zvěře, neboť právě oplocení je stoprocentním nástrojem k zamezení přístupu zvěře na pozemní komunikace. Každopádně je tato varianta vhodná na úseky prvních tříd a nižších tříd, nikoliv na dálnice, kde se nám jeví jako osvědčený, avšak nákladný prostředek zabránění střetu zvěře s projíždějícími silničními vozidly oplocení. Je pochopitelné, že se zvěři nedá úplně zabránit v přirozené migraci, a ani tuto činnost nelze považovat za ohleduplnou vůči životnímu prostředí. Ideálním řešením, jak ochránit pozemní komunikace a její uživatele od styku se zvěří, je efektivní budování ekoduktů.
Pan poslanec nemá doplňující otázku, dobře. Pana poslance nevidím, v tom případě požádám pana poslance Koníčka o interpelaci a připraví se pan poslanec Vácha.
Vážený pane ministře, v nedávné době jste se několikrát vyjádřil v médiích k činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Od roku 2006, kdy kontrolní výbor vznikl, projednal desítky kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu a za celou dobu jsem se nesetkal s takovým hodnocením, jako jste vyslovil vy. Uvědomujete si, pane ministře, že svými prohlášeními poškozujete dobré jméno státní instituce? Jaké máte pro tato svá prohlášení podklady? Bohužel jsem se již několikrát sám setkal s vašimi ústními prohlášeními, která jste v písemných podkladech úplně popřel. Dokonce jsem vás kvůli tomu i interpeloval a ptal se vás, kterému Babišovi je možné věřit. Tomu, co mluví do médií, nebo tomu, co píše poslancům. Očekávám, že ve své odpovědi se budete opět vymlouvat, že je to vytržené, že jste to tak nemyslel. Já vás ale žádám, abyste svá tvrzení v písemné odpovědi doložil.
Pan vicepremiér vám jistě písemně odpoví. Nyní požádám pana poslance Váchu a připraví se pan poslanec Hovorka.
Kraj investoval nemalou částku z veřejných prostředků na vybudování heliportu na letišti a stejně i v nemocnici a vaším rozhodnutím by měla nově letecká záchranná služba být provozována Armádou České republiky. Ta ale bohužel nemá techniku, která by mohla operovat z letiště v Českých Budějovicích.